Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, po něm pan poslanec Kalousek.
Zaznělo to tady před chvílí ve sněmovně. Tato schůze má 170 bodů. To všichni víme.
Já si uvědomuji, že celou řadu argumentů jsem tady již zopakoval, a dělám to proto, že pořád nemohu uvěřit tomu, že jste je pochopili. Protože ony jsou doložitelné, ony jsou pravdivé. A já stále věřím, pane kolego, že oba dva jsme přesvědčeni, že krást se nejenom nesmí, ale ani nemá. A tohle je prostě loupež za bílého dne! V takovém případě pochopím, že jsem byl pochopen, a přestanu ty argumenty opakovat. Do té doby se budou snažit vám to vysvětlit, protože budu přesvědčen, že opakování je matka moudrosti. Vy jste nevyvrátil jediný můj argument, protože on vyvratitelný není. To je všechno doložitelné. Já nemám zbytí, protože současná média v České republice, která jsou paralyzována, tu pravdu říkat nesmějí, tak ji aspoň musí říkat opozice. Pravda není urážlivá, pane kolego!
Kde, prosím vás, je třeba těch 14 tisíc pracovních příležitostí? Kde ty pracovní příležitosti jsou, když je to spíš tlak na to a šance více zpracovávat, aniž by to po nás někdo chtěl v této formě, jak je nám předkládáno? To by mohlo být to nové, co tady chceme slyšet. Tak se omlouváme, že to pořád opakujeme.
Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, připraví se pan poslanec Kalousek.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády. Opravdu už není nutné nám to opakovat. My jsme si to vyposlechli, my si to pamatujeme a je to zbytečné, je to zdržování.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek.
Neděláte nic. Dokud jsem měl pocit, že jste to nepochopil, pane Chalupo prostřednictvím předsedajícího, měl jsem snahu vám to vysvětlit. Teď už budu jenom opakovat, že jste mi řekl, že jste to pochopil, a že to tedy děláte zcela vědomě, a je mým právem to opakovat při každé příležitosti.
Děkuji, pane předsedající.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Omlouvám se panu poslanci, že mu nemohu přijít na jméno. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, pane ministře.
Děkuji panu poslanci Adamcovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Michal Kučera.
Proto chce státní poště přisypat ještě - Tudíž se vláda rozhodla přisypat státní poště ještě ze státního rozpočtu. Zmínil bych jenom to, že novela zavádí povinnost poskytovatele poštovních služeb mít na svém webu návrh smlouvy o zajištění poštovních služeb a stát může ve správním řízení zveřejněný návrh napadnout a nařídit jeho úpravu.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Eviduji jeho návrh na zamítnutí předloženého návrhu zákona.
Petice proti rušení venkovských poboček obsahuje 100 tisíc podpisů. Jak je vidět, zákon se snaží tuto věc řešit.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
A to, že je to 700, 600, 500, neznamená, že bych to podpořil. Ale to není důležité. Pak přijdete domů, máte doporučený dopis, a kdy si to máte vyzvednout, když dojíždíte za prací? A to bychom měli debatovat a to je věc exekutivy. To nic neřeší vzhledem k dostupnosti služby zejména pro naše aktivní občany.
Dámy a pánové, čas určený pro přestávku vypršel. Hlásí se pan ministr s přednostním právem.
Stahuji svoji námitku.
Musíme být přesní. Pan předseda Mihola nepodal žádnou námitku. On nám něco oznámil. A za druhé, nebudeme jednat po 19. hodině, já jsem vám to říkal dopředu.
Nejdříve poprosím pana předsedu Miholu, aby upřesnil své vyjádření, zda se jedná o námitku proti hlasování, aby to bylo procedurálně v pořádku.
Ještě jednou omluva.
Vzhledem k tomu, že není otevřena rozprava, tak pouze poslanci s přednostním právem. Hlásil se pan předseda Kováčik, pak pan poslanec Laudát.
A huba nám, s odpuštěním, neupadne, když to taky tak řekneme. Není to doopravdy žádná maličkost. Já rozumím, že bylo potřeba tady něco procedurálně zařídit, ale když už se to takovýmto způsobem děje, tak alespoň ať to má nějakou úroveň.
Děkuji, pane předsedo.
Něco jiného říkáte a něco jiného potom byla pravda, dohledatelná pravda.
A ve faktických poznámkách přibyl i poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Buďto tam jede představitel státu jako ministr, anebo tam jede jeho náměstek, tudíž to není taková klíčová záležitost. To považuji za faul českému zemědělství.
Takže tedy s faktickou. Jestli bychom se tady konečně s tím mohli seznámit. Takže když se vám to hodí, tak ten stav kontinuálně nepokračuje, a když se vám to hodí, tak pokračuje. To je fantazie. Určitě nebyla vycucána z prstu.
Ano, pane předsedající. Já chci reagovat na pana poslance Bendla a chci se v tomto případě zastat pana ministra Jurečky. Obecně má pan poslanec Bendl samozřejmě pravdu, že účast náměstka nebo účast ministra znamená na radách Evropské unie úplně jinou váhu a prestiž. Ale mí přátelé a bývalí kolegové v Evropské komisi mně mnohokrát opakovali, že v případě českého ministra zemědělství současného je to v zásadě úplně jedno. Současně bych pana ministra chtěl poprosit, aby opravdu odpověděl, proč jste se rozhodli vědomě ignorovat naše závazky vůči Evropské unii. Já jsem tady jednu odpověď nabídl. Zisky Agrofertu jsou poslancům vládní koalice přednější než závazky České republiky vůči Evropské unii. To je jediná srozumitelná odpověď, která tady zazněla. Pokud s ní nesouhlasíte, prosím, nabídněte alternativu odpovědi.
Já už čekám dlouho na ty odpovědi a částečně jsem se dočkal. Vy jste říkal: To už bylo v roce 2009, 2010 a my se tomu vůbec nevěnujeme. Pak mě udivila vaše odpověď k těm čistým biopalivům. A znovu se zeptám, abych to dobře pochopil. Já s tím souhlasím, že to vede k deformaci trhu. Byli jste proti. Tak to je rozpor mezi těmi dvěma tisky. A je to váš materiál, to není materiál opozice. A já s tím zase souhlasím. Ale znova rozpor.
Česká pošta se zbavuje neefektivního majetku. Česká pošta konečně po letech začne akceptovat všechny platební karty a nejenom platební karty ČSOB od Nového roku, nebo spíše od třetího čtvrtletí letošního roku. Tam naprosto s vámi souhlasím a tam ten trend a ten tlak Ministerstva vnitra jako zřizovatele bude samozřejmě pokračovat. Nad rámec stávajícího kompenzačního mechanismu nechceme České poště dávat žádné peníze. Nechci říkat vyprosil, ale poprosil - neříkejme tomu dotace. Chceme kompenzovat ztrátu České pošty z provozu ztrátových poboček, které potřebuje k univerzální službě ve veřejném zájmu. Ano, dohodli. Výše stropu je stanovena pro letošní rok 700 milionů korun. Proč je to možné pro letošní rok.
Já děkuji panu ministrovi vnitra. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Budeme tedy hlasovat o návrzích, které byly předloženy. Zahajuji hlasování o zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Není tomu tak. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale pan zpravodaj navrhl přikázat výboru rozpočtovému. Ptám se, jestli ještě má někdo jiný návrh. Prosím, pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.
Navrhuji, aby se tímto tiskem zabýval také výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Děkuji. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Budeme tedy hlasovat o přikázání dalším výborům k projednání. Posledním návrhem je návrh pana poslance Klána na přikázání tohoto návrhu zákona výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti? Konstatuji, že návrh byl přikázán rozpočtovému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalším výborům. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.
To samé se chci zeptat u registru smluv, kde včera už jsme odhlasovali, že to bude jako první bod po bloku třetích čtení.
Děkuji panu poslanci Koníčkovi za tento dotaz, paní místopředsedkyně Jermanová vám jej ráda osvětlí.
Je to zkonzultováno s legislativním oddělením.
Tak, děkuji. Stačí panu poslanci Koníčkovi tato odpověď?
Netlačí nás čas. Vraťme to do hospodářského výboru. Řádně se o tom pobavme. A schvalme to. Tady není snaha tento zákon zlikvidovat. Tady je snaha tento zákon řádně projednat.
Poprosím k mikrofonu pana poslance Bendla.
Tohle je jedna z metod. Paní ministryně tady neodpověděla na to, jak se vlastně bude vybírat, respektive říkala: Vybere to vláda. Vláda si stanoví podmínky. Jaké ty podmínky budou? A vy nejste z Agrofertu, pro vás to v pořádku není.
Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska.
Padlo tady, že se to najednou zvrhlo v politickou bitvu. Prostě někdo je přesvědčen, že malé a střední podniky jsou na prd. Myslím, že pana ministra Babiše cituji naprosto přesně, když to řekl. Někdo se domnívá, že se jedná nejenom o páteř ekonomiky, ale také o nesmírně stabilizující prvek pro celou demokracii. I tam se pravděpodobně na některých věcech neshodneme. Vy nemůžete ustoupit ze svého názoru, že malé a střední podniky jsou na prd, říká to váš předseda. Já vás nebudu přemlouvat, že nejsou. My budeme tvrdit něco jiného. Ale projednat na hospodářském výboru a rozpočtovém výboru bychom to přece jenom měli, abychom udělali pořádně svoji práci.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Zavadila.
Začnu úplně odjinud. Už jsem to tady kdysi řekl, ale ono se to pořád dobře opakuje. A tou neznalostí trpíme všichni. Konečně už Sokrates řekl: Vím, že nic nevím. Já jsem u těch všech jednání byl. Ta tomu dala jasně zelenou. To je první poznámka. Vzpomeňme si, kolik jsme měli my. Takže ten instrument není k zahození. Takže když se nebude dařit velkým, nemusí se dařit ani malým. To si nemyslím. Děkuju.
Všichni, kdo jste se přihlásili, vydržte, já vás budu postupně připravovat. Pan poslanec Plzák, připraví se pan poslanec Fiedler.
Podívejte se na pana doktora Ratha a jeho bolesti hlavy po pádu z kola. Takže prostě takhle se to dělá občas. Nepaušalizuji to.
Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Mělo by to být naším posláním, aby z této Sněmovny odcházely zákony, o kterých jsme opravdu přesvědčeni, že jsou správné, že jsme pro to udělali všechno. A tím vůbec neříkám, že to chceme shodit nebo že chceme být jednoznačně proti. Jen říkám, že bychom měli velmi uvážit takovéto dopady.
Připraví se pan poslanec Volný.
Zopakuji, o čem hlasujeme. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený návrh. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Pan poslanec Pilný se hlásí. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání bezpečnostnímu výboru. Kdo je proti tomuto návrhu? Konstatuji, že byl vysloven souhlas. Já tedy dále konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání bezpečnostnímu výboru a ústavně právnímu výboru. S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane předsedající, vážení kolegové, dávám procedurální návrh, aby dnes Poslanecká sněmovna jednala meritorně i procedurálně po 19. i po 21. hodině.
Děkuji.
Upravuji.
Děkuji za upřesnění. Jedná se o procedurální návrh. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh tak, jak byl předložen, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut.